Ale to by mohlo být pokládáno za osobní invektivu.
Čili abych to shrnula ve vztahu k protektorátu, já jsem se včera omluvila - odkazuji na tiskové prohlášení - za zřejmě nešikovný výrok nebo výrok, který vytržen z kontextu souvislostí, které teď uvádím na správnou míru, mohl vyvolat v některých lidech, a zřejmě vyvolal, pochybnosti, jak to myslím. Čili myslím to tak, jak to říkám. Je mi úplně jedno, jestli jde o smrt Čecha, Němce, Vietnamce, Číňana nebo Američana. V každém případě je to vždycky smrt, vždycky je to zavrženíhodné. Čili omlouvám se obětem a pozůstalým, pokud můj výrok byl takto pochopen. K druhému bodu, pokud jde o justici a o korupci. Máme štěstí, že je nás v koalici více než vás, kteří jste zkazili, co jste mohli.
Tak teď tady mám jeden, dva, tři, čtyři, pět přednostních práv. Pane předsedo, máte slovo, protože jste se přihlásil s přednostním právem jako první. Po vás vystoupí pan předseda Fiala, pak pan předseda klubu Stanjura, pak pan předseda Kalousek a pan ministr Herman.
Já jsem se přihlásil k prosbě o změnu programu jednání naší schůze, a sice konkrétně tak, že bych si dovolil požádat po dohodě s ministrem obrany o pevné zařazení těchto bodů našeho programu. Konkrétně bod číslo 38, třetí čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170 o válečných veteránech, sněmovní tisk 32, potom bod číslo 50, Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2014, tisk 89, a bod 51, Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery, tisk číslo 95, a to konkrétně na středu 26. března dopoledne po již pevně zařazených bodech.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se musím vrátit k výrokům paní ministryně Válkové a k tomu jejímu zdůvodnění, které zde přednesla. Paní ministryně, já jsem vaše vysvětlení vůbec nepochopil, celé to srovnání, jaký je rozdíl mezi územím protektorátu a protektorátem, to, že se tu nic nedělo, nebo méně dělo ve srovnání s jinými zeměmi, všechno to, co jste tady vykládala, jsou opravdu ahistorické nesmysly. Já vám nabízím, že vám jako historik vysvětlím, co se na území protektorátu opravdu dělo, a pak byste se styděla, že takové věci tady vůbec říkáte a opakujete je. Já vám za sebe říkám, já jsem tady žádná dlouhá léta nebyl, já jsem šel do politiky v podstatě ve stejné chvíli jako vy. Nemáte právo házet špínu na jiné, když sama děláte obrovské politické chyby.
Děkuji za slovo. Já jsem si přečetl včera až po těch mediálních odezvách ten rozhovor, přečetl jsem si tiskovou zprávu paní ministryně ze včerejšího dne, které ona říká omluva, a pečlivě jsem poslouchal její dnešní vystoupení. Začněme u toho teritoria. Málo válečných událostí a málo obětí. Ona to relativizuje tím, že ve srovnání s jinými, ale to není omluva.
Tak mým zájmem je také tady nevést nějaký procedurální spor, přestože to tedy za pozměňovací návrh nechápu, ale navrhnu tedy Poslanecké sněmovně tento postup při hlasování: dostali jsme písemně rozdány všechny návrhy, které byly přečteny v rámci podrobné rozpravy v pátek, dnes jsme dostali na stůl návrh, který tedy pozměňuje návrh můj.
Budeme tedy postupovat tak, jak bylo odsouhlaseno.
Nejprve je tady tedy návrhu k usnesení, které bylo rozdáno písemně na stoly dnes, je předložen klubem KSČM a je pozměňovacím návrhem k mému návrhu. Nebudu jej tady celý číst, před chvílí jej přečetl pan předseda poslaneckého klubu a máte jej písemně k dispozici. Stanovisko je negativní.
Ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím.
Stanovisko doporučující.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat.
Nejprve ale hlasujeme o bodu číslo 1 z usnesení, z návrhu usnesení pana poslance Marka Ženíška. Stanovisko je doporučující.
Pan poslanec Ženíšek?
Tento návrh nebyl přijat.
Tedy budeme hlasovat o tomto návrhu - alternativní - mé stanovisko je doporučující. Za nehlasovatelný. Já jsem vnímala, že tam jsou drobné odlišnosti. Děkuji za toto upřesnění.
Námitka zde nezazněla, to znamená, pokládáme ho za nehlasovatelný a můžeme pokračovat dále. Ano. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat.
Dalším hlasováním je, dalším hlasováním tedy rozhodneme o návrhu pana poslance Radima Fialy.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat.
Dále se vypořádáme s návrhem, který přednesl pan kolega Miroslav Kalousek.
Já tady k tomu mám neutrální stanovisko.
Ano, děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. To jsou všechna usnesení.
Já se domnívám, že to není nutné, pokud nebude námitka ze strany Poslanecké sněmovny. Byly odhlasovány návrhy, které jsem přednesla já, a návrh, který přednesl pan předseda Sněmovny Hamáček, ostatní návrhy schváleny nebyly. Zda s tímto konstatováním tedy
Neboli: Jednej tak, aby se mohlo tvé jednání stát obecným pravidlem pro všechny. Proto si myslím, že poznámka kolegyně z TOP 09, to jest, že si hnutí Úsvit nejprve musí zamést před vlastním prahem a jakékoliv prvky vnitřní demokracie zavést nejprve do svých řad, je naprosto namístě.
Děkuji panu poslanci Novotnému. Nyní pan poslanec David Kádner, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Myslím si, že tady přece nejde o to, kolik kdo má členů. Ale teď každým krokem, který tady uděláme, tak je musíme přesvědčit o tom, že ty kroky děláme správně, demokraticky. Tak kde je ta demokracie?
Děkuji panu poslanci Davidu Kádnerovi za dodržení času. Nyní pan poslanec Jiří Pospíšil, protože se přihlásil elektronicky.
Chci reagovat na vystoupení pana Okamury, který se tady vyjadřoval ke stanovisku vlády. A ten, kdo bude hlasovat pro jeho zamítnutí, tak to neznamená, že je odpůrcem přímé demokracie. Takže prosím, neříkejme zde, kdo je proti tomuto návrhu zákona, tak je odpůrcem přímé demokracie. Ten návrh, kdyby prošel, jak je připraven, tak by nevedl k zavedení přímé demokracie, ale k rozvratu státu jako takového, protože pak by zde nefungovala demokracie žádná. Ani zastupitelská ani přímá.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Tomio Okamura. Připraví se pan předseda klubu KDU-ČSL Jiří Mihola.
To je demokracie u vás - výborně.
Prosím, pane poslanče, oslovujte jiné poslance pouze mým prostřednictvím.
Věřte, že mě to pálí také. Takže přestaňte mi tady nalhávat nějaké nesmysly. ČSSD, děkuji na upozornění na to, že není na sociální programy. Děkuji. A další rozkrádačky a tunelování veřejných rozpočtů.
S řádnou přihláškou s přednostním právem pan předseda klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. Pane předsedo, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL se ve svém programovém prohlášení přihlásila k přijetí ústavního zákona o obecném referendu s tím, že předloží vlastní návrh zákona. Klub KDU-ČSL nepochybuje o dobré vůli předkladatelů ani o významu tohoto zákona. Je však v zájmu obyvatel naší země, aby tento zákon byl co nejvíce kvalitní, protože je stejně důležitý jako i zneužitelný. Předkladatelem tady bylo poukázáno na Švýcarsko. Jen si kladu otázku, jak by asi u nás dopadla některá referenda realizovaná tam v nedávné době. V postoji k předloženému návrhu nás utvrzují nakonec i slova předsedy klubu hnutí Úsvit, a to k referendu o církevních restitucích. Referendum je jistě potřebná záležitost. Návrh zákona klub KDU-ČSL nepodpoří. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu předsedovi klubu KDU-ČSL za vystoupení a nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Martin Lank a připraví se pan poslanec Lukáš Pleticha.
Já tady stojím před vámi jako obhájce tohoto návrhu ústavního zákona, protože mít možnost rozhodovat chce v první řadě velká část tohoto národa. Zkuste se ostatně zeptat svých voličů. Dámy a pánové, pokud skutečně chcete referendum, a řada z vás to deklarovala už před volbami, máte před sebou základní stavební kámen k jeho vybudování. Možná je pro některé z vás trochu neotesaný, ale je čistý, bez zbytečného balastu. A každopádně se na něm dá pracovat. Pokud ovšem tento návrh smetete ze stolu stejně jako už 16 předchozích návrhů na referendum v minulosti, je to samozřejmě vaše volba. Pak ale buďte natolik fér a přiznejte, že referendum ve skutečnosti nechcete. Přiznejte svým voličům, že jim nechcete dát možnost, aby si rozhodli sami. "Musím říct, že parlament ve shodě i s mými představami se shodl na tom, že není dobré do tohoto zákona žádné kvorum zakládat. Možná vám tato slova jsou povědomá. Ostatně mohla by. Protože už jednou tady od tohoto pultu zazněla. A to 26. února 2002, kdy je pronesl poslanec ČSSD Pavel Rychetský při projednávání ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii. A skutečně ani v ústavním zákoně o referendu o přistoupení k Evropské unii není stanoveno žádné kvorum. Znamená to tedy, že když něco nebudeme chtít přijmout, kvorum bude? A když naopak něco vláda bude potřebovat schválit, kvorum stanovovat nebudeme? Nezlobte se na mě, ale takovouto účelovost - a napadají mě i jadrnější slova - já nemohu akceptovat.
Na Ukrajině také mají institut referenda. Moc jich tam neměli v tom období, pouhých šest. Většinou to bylo v 90. letech. Jaká je tam situace dneska, víme. No ale referenda mají ve stejném rozsahu také v Sýrii a tam je občanská válka. Zmínil bych Španělsko sužované krizí. Přitom, řekl bych, kdysi kultivovaná země. Referendy na druhé straně šetří Rumuni a proti tomu Rakousko, ti měli v tom období tři a tři referenda. Já bych se spíš přidržel norských zkušeností. To si lze vysledovat celkem jasně, že prosperující společnosti fungují tam, kde není vysoká míra šmírování, kde je vysoká míra důvěry v občany. To znamená, to jsou přesně věci, které jdou dneska proti koaliční smlouvě a programovému prohlášení vlády, protože tam máme instituty, a ono to sem doputuje, zejména od sociálních demokratů, institut majetkových přiznání. Zase - tam, kde je prosperita, tak to příliš nefunguje. Děkuji vám za pozornost - těm, co poslouchali.
Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde jednu faktickou poznámku. Je přihlášena paní poslankyně Hnyková. Máte slovo, paní poslankyně - vaše dvě minuty.
Vážený pane předsedající, já to ještě jednou zopakuji. Vyslovuji se tvrdě - Hnyková se prosím jmenuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové, my jsme tady předložili návrh obecného referenda. Já vám chci jenom říci z tohoto místa: Voliči nám dali tolik hlasů, abychom se do této Poslanecké sněmovny dostali, abychom tento zákon tady prosadili. Vidím, že - znovu opakuji - není zde vůle, ale my se nevzdáme. A já vynaložím, a věřím tomu, že i moji kolegové, všechny síly pro to, abychom tento zákon jednou prosadili.
Já jenom velmi krátce zareaguji na mého předřečníka kolegu Františka Laudáta. Chtěl bych mu tímto poděkovat. Já nevím, jestli on bude souhlasit s mým prohlášením, nebo ne. Ale zmínil tady Norsko. Zmínil tady to, že v Norsku mají téměř nulovou korupci, že ta země prosperuje a že tam byla pouze dvě referenda. No to je přece nádherný důkaz o tom, jak ta přímá demokracie funguje. Tam, kde ta země funguje tak, jak si občané představují, tak nemají zájem vyvolávat žádná referenda, protože ti politici fungují tak, jak si přejí občané té země.
Děkuji vám. Mám přihlášenou ještě jednu faktickou poznámku. Já vás poprosím - nejdříve faktická poznámka, potom přednostní právo.
Vážené kolegyně, kolegové, jenom pár poznámek k danému tématu. To znamená referendum, které by bylo nějak neomezené. V podobě, kdy všichni by rozhodovali o všem bez jakýchkoli hraničících mantinelů, mám za to, že to je situace, která by tuto zemi dovedla velice rychle do chaosu. A to si asi nikdo z nás nepřeje. Jaká je pak legitimita toho rozhodnutí, když by velice často paradoxně menšina rozhodovala o osudu většiny?
Dále s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jan Volný. Takže s faktickou poznámkou pan poslanec Volný. S přednostním právem je přihlášen pan poslanec Okamura.
Zatím moc jiných výsledků jsme nedosáhli, ale i to držet v mediálním povědomí je docela dobrý výsledek. Myslím si ale, že bývalo dobrým zvykem, že jsme si vzájemně nekádrovali svoje návrhy. Já nebudu a my nebudeme nikoho kádrovat, protože nechceme, aby někdo jiný kádroval kohokoli nám. Děkuji za pozornost.
Já možná bych měl dát přednost paní poslankyni, protože jsem chtěl vyjádřit přesvědčení, že se nikdo našich dvou kolegů proti ní nemusí zastávat, ona to nemyslela nijak osobně, ona prostě jenom chtěla vyjádřit potřebu absolutní transparentnosti komise, která je zřizována - řekněme otevřeně, proč je zřizována - pro nedůvěru k represivním složkám. Nicméně ono bývalo zvykem paritní zastoupení komise, ono bývalo zvykem, že se veřejně nevyhrožovalo politickým oponentům, že na ně pošlu berňák. Bývala zvykem prostě spousta věcí, které dnes neplatí. A neplatí ani ten konflikt zájmů.
A já když si přečtu na serveru Aktuálně, že bývalý policista, který má v komisi zasednout, váš kolega, prostřednictvím pana předsedajícího, pan Zdeněk Ondráček, od roku 2009 pracoval na protikorupčním útvaru, kde měl mimo jiné na starost právě případ Opencard, tak to ve mně skutečně vyvolává celou řadu pochybností.
Ale my si skutečně dnes nerozumíme. Tím myslím možná my zástupci koalice a zástupci opozice.
Nyní pan poslanec Josef Hájek s faktickou poznámkou. Prosím.
To znamená, pokud umřu a budou mě pitvat, ať mě pitvají doktoři.
Děkuji i za dodržení času. To je zatím poslední přihlášený do rozpravy. Faktická. Tak pan poslanec Svoboda, poté paní poslankyně Černochová.
Odpitván nebudete ani lékařem ani nelékařem.
Jestli klub KSČM vybírá ze svých řad to nejlepší do této vyšetřovací komise, tak pak se tedy divím, proč pan Ondráček není členem bezpečnostního výboru. Kdyby platilo to, co tady říkala paní Bebarová-Rujbrová, tak by mělo smysl, aby tento jejich nejlepší odborník byl členem bezpečnostního výboru.
Můžu vám říct, že ta problematika vůbec není jednoduchá. Čili já si vás dovolím vyzvat, aby nejdřív byla uspořádána jakási debata, jaké otázky by vůbec v tomto celostátním referendu byly přípustné, čeho by se to mělo týkat. Takže to jsou takové důvody, pro které já navrhuji tento návrh zamítnout. Ale takhle ne.
Děkuji panu poslanci Pletichovi.
To znamená těžko může být král a prezident dohromady. Takže to jenom říkám předem, že toto rozhodně obsahem našeho referenda fakt není.
S další řádnou přihláškou pan poslanec Antonín Seďa.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, platná Ústava České republiky v článku 15 hovoří o tom, že zákonodárná moc náleží Parlamentu. Ústava v článku 2 odst. 2 říká, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává moc přímo. Právě tyto dva články Ústavy stanovují hranice, kudy by se zákon o celostátním referendu měl pohybovat. Zejména by neměl být v rozporu s principem zastupitelské demokracie, na níž je náš ústavní systém postaven. A pokud takto analyzujeme předkládaný návrh zákona, pak je nutné objektivně říci, že se pohybuje mimo vytčené mantinely Ústavy České republiky. Argumenty o tom, že pokud takto pojatá demokracie funguje ve Švýcarsku, pak by měla fungovat i v naší zemi, jsou liché. Připomenu, že Švýcarsko je od roku 1848 federací složenou z kantonů, které mohou mít vlastní ústavu. Ústavu, která nesmí být v kolizi s ústavou federace. Tudíž problémem je, že ve Švýcarsku prakticky neexistuje žádná celostátní politická strana. Vláda, Federální rada, je sice jmenována parlamentem, ale nemůže být parlamentem odvolána. Tak jako neodstupuje, pokud referendum nepotvrdí její návrhy. Naproti tomu vláda nemůže rozpustit parlament. Tak jako vláda jsem přesvědčen, že zákon přijatý v referendu nemůže být nadřazen jiným zákonům, zejména těm ústavním. Předložený návrh zároveň není provázán se současnou Ústavou a svou konstrukcí by přispěl k právní nejistotě, k destabilizaci politického systému v zemi a mohl by dokonce ohrozit práva menšin. Chci také upozornit, že významnou částí politiky každé demokraticky zvolené vlády je mimo jiné její fiskální politika, která by neměla být předmětem referenda. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Seďovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Okamura.